Pane zpravodaji? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Děkuji vám. Pan ministr je připraven. To znamená, kolega Krákora už kráčí jako zpravodaj. Jde o
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Cílem tohoto návrhu je upravit stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Návrh vychází z programového prohlášení vlády, v němž vláda deklarovala záměr zavést spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu nákladných diagnóz. Podle návrhu by se pojistné mezi zdravotní pojišťovny přerozdělovalo nejen podle skladby věku a pohlaví pojištěnců dané pojišťovny jako dosud, ale také podle toho, kolik má zdravotní pojišťovna pojištěnců trpících chronickými nemocemi, které jsou spojeny s vyšší spotřebou léčivých přípravků, a tedy s vyššími náklady zdravotní pojišťovny na jejich léčbu. Tento návrh nezmění celkový objem finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Přerozdělení těchto prostředků ale bude lépe reflektovat faktory determinující spotřebu hrazených zdravotních služeb. Při samotném zavádění nového modelu přerozdělování se neočekávají vyšší dopady na příjmy zdravotních pojišťoven než maximálně v řádu stovek milionů ročně. Změny v příjmech zdravotních pojišťoven budou provedeny citlivě a fungování zdravotních pojišťoven nebude nějak ohroženo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že tento návrh v dalším legislativním procesu podpoříte. Děkuji za pozornost.
Ten zákon je samozřejmě jasný a poměrně krátký, takže pan ministr vyčerpávajícím způsobem v několika větách řekl, o co jde. Já bych řekl za prvé, že cílem návrhu zákona je upravit stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Musíme si to umět představit tak, že v současnosti se pojistné přerozděluje pouze podle věku a pohlaví. Jiná kritéria nejsou. Toto dostatečně nezohledňuje skutečnou nákladovost pojištěnců zvláště v chronických a závažných onemocněních, která vyžadují vyšší spotřebu léčivých přípravků. Dopady na rozpočty zdravotních pojišťoven v závislosti na struktuře a nemocnosti pojistného kmene pojišťoven budou změny na příjmové stránce jednotlivých pojišťoven v řádu stovek milionů korun ročně. Na závěr bych chtěl říct, že návrh se pozitivně projeví u chronicky nemocných pojištěnců. Zdravotním pojišťovnám se už nebude tolik vyplácet upřednostňování zdravých pojištěnců před chronicky nemocnými pacienty. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Že ten zákon je poměrně krátký, s tím souhlasím. Že je poměrně jednoduchý, s tím naprosto nesouhlasím. Já nemám nic proti tomu zákonu. Jenom mám několik dotazů. Číslo na první poslech opravdu vysoké. Dvě desetiny procenta, pane zpravodaji, jsou dvě promile.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi skutečně velmi stručně reagovat na proběhlou rozpravu. Teoreticky ten návrh zákona něco podobného umožňuje. Ale já si myslím, že život ukáže a realita ukáže, které ty možnosti budou či nebudou využívány. A to také ministerstvo a vláda dělá.
Mám velikou radost, že tady nezazněla poměrně ani jedna negativní reakce na to, že by tato novela zákona byla špatná.
Děkuji paní zpravodajce. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu? Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru.
Navrhuji přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je proti? V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů a my budeme hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Není zájem.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat. Ještě než přejdeme k dalšímu bodu, konstatuji, že došly další omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny z dnešního jednání. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo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
K přípravě novely zákona o specifických zdravotních službách bylo přistoupeno zejména na základě poznatků získaných z praxe při jeho více než tříleté aplikaci. Například v případech vymezených zákonem se zakotvuje možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.
Vlastníkem pozemků, jichž se navrhovaná právní úprava dotýká, je stát, Česká republika. Navržený princip, kdy je vlastnické právo omezeno se souhlasem vlastníka, je principem ústavně konformním. Vytváří to pak nelogickou situaci, kdy vlastně, když to řeknu laicky, stát si bere peníze z jedné kapsy a dává je do druhé. Náhrada tedy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu. Děkuji.
Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Poté požádám pana kolegu Šenfelda za zemědělský výbor.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Rád bych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí, který byl výborem garančním v tomto případě a zabýval se sněmovním tiskem 739 na své 37. schůzi 30. června.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Návrh na zamítnutí do zemědělského výboru jsem předložil já. Navržená úprava v zásadě vytváří nerovnost vlastnictví a vyvolává právní nejistotu mezi hospodářskými subjekty. Nárok na úpravu újmy nevzniká automaticky na základě vlastnictví pozemku se zákonným omezením, ale jen v případě jejího prokázání. Stávající právní úprava plně odpovídá stavu věci a zajišťuje relativně vyvážený stav mezi požadavky a účinnou ochranou přírody a krajiny. V případě přijetí novely zákona dle návrhu existují omezení hospodaření a újmy z nich plynoucí fakticky nezaniknou, nýbrž budou dále trvat. Současně bude odstraněn jediný účinný nástroj hodnocení nezbytnosti omezujících požadavků, které vznášejí orgány ochrany přírody. Znění zákona po případné novele by totiž orgánům ochrany přírody umožňovalo na pozemcích ve vlastnictví státu požadovat další omezení hospodaření a produkce dříví bez jakéhokoli limitu. Z toho důvodu jsem navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona
Návrh na zamítnutí padl, ale ten se ve druhém čtení nehlasuje. Zatím nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo další. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Otevírám rozpravu podrobnou.
Já vám také děkuji. Neeviduji žádné přihlášky, v tom případě končím obecnou rozpravu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh nevidím. Přečtu návrh usnesení. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 136, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům, a tak se táži, zda jsou další návrhy na přikázání k projednání v jiných výborech. Není tomu tak.
Dalším bodem našeho jednání je také bod z dílny pana ministra Svatopluka Němečka.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Cílem navrhované právní úpravy je především nastavit právní rámec, který umožní stabilizovat systém kvalifikačního vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle, je zavedení prostupnosti studijních programů pro některá povolání. Změny je však třeba nastavit tak, aby byla zachována kvalita vzdělávání, která je jedním z předpokladů pro kvalitní a bezpečné poskytování zdravotní péče. Nyní k obsahu návrhu. Stručně představím zásadní změny, které se týkají úpravy vzdělávání zdravotních sester. Do tohoto zkráceného studia bude moci vstoupit, pokud vyhoví vstupním podmínkám přijímacího řízení, praktická sestra. Dosud jde o profesi zdravotnický asistent, porodní asistentka, dětská sestra nebo zdravotnický záchranář. Do tohoto studia bude možné vstoupit na základě splnění vstupních podmínek přijímacího řízení z povolání praktická sestra, porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář. Další změny mají za cíl zejména umožnit kvalifikovaným pracovníkům výkon povolání bez odborného dohledu. Návrh odstraňuje podmínku tří let výkonu povolání pod odborným dohledem u skupiny zdravotnických pracovníků, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání studiem střední zdravotnické školy podle dřívějších právních předpisů. Cílem tohoto opatření je umožnit těmto zdravotnickým pracovníkům v případě zájmu také snazší návrat k výkonu zdravotnického povolání. Návrh umožní výkon povolání fyzioterapeuta bez odborného dohledu, který získal způsobilost k výkonu povolání středoškolským studiem na střední zdravotnické škole, nově také po prokázání alespoň deseti let výkonu povolání fyzioterapeuta. Dosud se podmiňuje výkon povolání bez odborného dohledu fyzioterapeuta s uvedeným vzděláním získáním specializované způsobilosti. Novela odstraňuje dvojkolejnost vzdělávání pro povolání zdravotnický záchranář, a to ukončením vzdělávání tohoto oboru na vyšších zdravotních školách. K tomuto kroku bylo přistoupeno, neboť poptávka na pracovním trhu je v současné době naplněna a kapacita bakalářských studijních programů se perspektivně jeví do budoucna jako dostačující. Současně se navrhuje rozšířit možnost výkonu povolání zdravotnického záchranáře v lůžkových zařízeních o pracoviště intenzivní péče. Důležitým institutem je zavedení povinností doškolení, pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník dlouhodobě přeruší výkon zdravotnického povolání. Zajištění doškolení bude v kompetenci zaměstnavatele, poskytovatele zdravotních služeb. Dále je přistoupeno ke zrušení kreditního systému a průkazu odbornosti, které byly určeny ke kontrole celoživotního vzdělávání, neplnily však dostatečně motivační roli a nebyly efektivní. Na povinnosti celoživotního vzdělávání pro všechny zdravotnické pracovníky se nic nemění. V návaznosti na to bude zrušen dosavadní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že tato právní úprava přispěje ke zlepšení přístupu zdravotnických pracovníků ke vzdělávání v jednotlivých oborech, a tím k navýšení jejich počtu. Proto věřím, že návrh zákona podpoříte.
Když jsem v roce 2013 kandidovala do Poslanecké sněmovny, měla jsem den před volbami jako každý rok třídní sraz s děvčaty ze zdravotní školy. To snad splníme.
Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti nikdo. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o lidských tkáních a buňkách. Za tímto účelem se zejména doplňují postupy nutné k zavedení jednotných pravidel v rámci Evropské unie pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. To je umožněno zavedením postupů pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovením programu schvalování a inspekcí odrážejících ověřovací proces zavedený pro činnost související s tkáněmi a buňkami prováděné v Unii. Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání od dárce k příjemci a naopak.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 Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, proto, abych ještě dodal pár slov k podrobnějšímu zdůvodnění cílů transpozice, které lze formulovat následovně. Celosvětově se neustále zvyšuje výměna lidských tkání a buněk pro účely léčby. Pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí do Evropské unie dosud neexistují společná pravidla, na základě kterých by byla zjištěna jakost a bezpečnost tkání a buněk dovážených do Unie ze třetích zemí. Na straně příjemce lze díky jednotnému kódu zjistit informace o darování a o tkáňovém zařízení odpovědném za odběr tkání a buněk. Na straně dárce může tkáňové zařízení odpovědné za odběr tkání a buněk vysledovat tkáně a buňky distribuované k použití u člověka. Nad rámec transpozice je v novele několik drobných legislativních terminologických úprav formálního charakteru, které není asi potřeba komentovat. Za zmínku stojí ještě fakt, že novelizace povede k určitému zvýšení nákladů z veřejných rozpočtů. Povolení vydává Ústav pro kontrolu léčiv. V České republice je toho času evidováno 68 tkáňových zařízení a odhaduje se, že jejich počet poroste cca o pět zařízení ročně, která ponesou tyto náklady. Zavedení jednotného evropského kódu nepřinese další náklady, protože se již používají identifikační kódy a tkáňová zařízení disponují kódovacími přístroji. Bude třeba pouze upravit zadávání kódů. Na závěr své zpravodajské zprávy ještě konstatuji, že návrh prošel schválením vlády bez rozporů, byl schválen 18. dubna letošního roku. Doporučuji propuštění zákona do druhého čtení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky, faktickou poznámku pana poslance Zavadila - není přítomen, v tom případě ruším jeho přihlášku a vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Hovorka. Dorazily další omluvy. Já vám děkuji a ještě jednou se omlouvám.
Děkuji, pane předsedající. Nepochybně budeme ještě ladit, ale to základní je tady v daleko širším konsenzu. Takže ještě jednou bych rád poděkoval všem těm, kteří na tom návrhu participovali. Povedlo se, máme to na stole a myslím si, že to máme v kvalitní podobě. Děkuji za pozornost.
Takže pane premiére, za ten přístup a za ta jednání, která jsme na Úřadu vlády vedli, vám děkuji. Mám trochu obavu, aby to některé ty lidi neodradilo, protože ta částka 20 tisíc korun pro lidi právního směru není zase až tak lukrativní.
Myslím, že návrh je velmi vyvážený a velmi rozumný. Jenom chci upozornit na několik problémů, které se tam dostaly víceméně v průběhu úřednického projednávání mezi definitivním uzavřením, řekněme, politické shody na této Sněmovně a jednáním vlády, kdy to jde vždycky do těch úředních koleček, která si tam někdy vnáší své úřední myšlenky. V průběhu projednávání na námitky Ministerstva financí - a tady nemyslím vůbec, že by to byly osobní námitky pana ministra financí, z toho bych ho fakt nevinil, ale prostě klasického úředního šimla, se řeklo no, nemůžou přece mít moc peněz, když nemají moc práce, tak jim dáme nějaký paušál... Myslím, že to je základní problém, který budeme muset nějak vyřešit. A stejně tak trochu problém zůstává, že se vyžaduje vzdělání pouze v oboru právo. Myslím, že to je všechno opravitelné a zvládnutelné. Všichni vnímáme, že služby a jejich výkon jsou věc, do které není možné příliš zasahovat, které opravdu probíhají v nějakém velmi odlišném režimu, protože v režimu tajném, v řadě případů i přísně tajném, v režimu vyměňování si informací se zahraničními službami, kde mimořádně závisí na tom, jestli ta služba má důvěru, že je opravdu neproniknutelná. Já jsem už tehdy byl hluboce přesvědčen o tom, že se stala naprosto katastrofální věc. Naprosto katastrofální věc, že byli vůbec do budovy Vojenského obranného zpravodajství řadoví policisté vpuštěni, že bylo možné, aby něco takového proběhlo. Mám dojem, že měl tehdejší ministr obrany jednoznačně zasáhnout a říct: v žádném případě do tajné služby vlézt nesmíte.
Chápu i to, že jste si to dali, vážení vládní kolegové, do koaliční smlouvy, a proto to prosazujete. To pochopit dokážu. Za poměrně nešťastnou ale považuji podmínku právního vzdělání. Stejně tak za nešťastné považuji stanovení mzdových podmínek přímo zákonem. Podle mého názoru by to bohatě stačilo řešit nařízením vlády. Nevím, kdo s tím máte zkušenost, ale její vyhotovení trvá plus minus rok. Už jenom krátce závěrem to nejpodstatnější. Naprosto klíčová je podle mě otázka důvěry. Proto nabádám k maximální opatrnosti, abychom touto změnou nezpůsobili více škody než užitku a abychom k tomu i takto přistupovali.
Já vám také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Chalupa.
Diskuse o tom by měla být také velmi intenzivní. A závěrem svého vystoupení dávám návrh na projednání předlohy ve stálé komisi pro kontrolu Vojenského zpravodajství.
Dobře. Smažu vaši přihlášku. Nikoho nevidím. Jestliže se nikdo další nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím. V tom případě přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Jenom zopakuji návrhy, které zazněly v rozpravě. Zde se jedná o přikázání výborům k projednání. Otevírám první bod dnešního jednání.